Ono skutečně prší. V tuhle chvíli je odstartován projekt jednobarevné vlády bez důvěry, bez kontroly Poslaneckou sněmovnou. Vy jste k tomu zásadním způsobem přispěli. Já to prosím pěkně respektuji. Měli jste své motivy. A jsem daleko od toho, abych se snažil formulovat motivy pirátské strany. Ale vy jste teď v tuhle chvíli součástí uskupení, které umožňuje menšinové vládě vládnout libovolně dlouho bez důvěry na základě dohody pánů Babiše a Zemana. Bude to trvat přesně tak dlouho, jak se panu Babišovi podaří získat důvěru pro jeho vládu. Pak tu odpovědnost transparentně ponesou ti, kteří mu tu důvěru umožní získat. Já jenom chci, abychom se na tomhle domluvili. Plně to respektuji. S plnou politickou odpovědností jste se takhle rozhodli. My jsme mnohokrát ve veřejné diskuzi slyšeli, že přirozené právo na předsedu Poslanecké sněmovny má vítěz voleb. Když si vezmeme těch sedm případů České republiky z minulých voleb, tak ve čtyřech případech předseda Poslanecké sněmovny nebyl reprezentantem vítězné strany ve volbách a ve třech případech byl. Samozřejmě, že ta většina, která chtěla vládě zajistit vládnutí, se vždycky postarala, aby to byl reprezentant té většiny, ale rozhodně nikdy nebylo pravidlem, spíše naopak, že to byl reprezentant vítězné vládní strany. Ta dohoda byla učiněna ještě před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny. Václav Klaus jako reprezentant druhé nejsilnější strany byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny a následně všichni poslanci ODS umožnili získat vládě důvěru. Celé ty čtyři roky pak poslanci ODS tvrdili, že jsou opozice, a všichni jsme věděli, jak my skutečně opoziční poslanci, tak celá veřejnost, že to byla opozice jenom tak na oko. Takže tady byla vládní strana, byla tady kvaziopozice, která umožnila vládě vládnout, a pak tady byla skutečná opozice. A bylo to přiznané, bylo to deklarované. My jsme teď na prahu projektu, který v moderním českém parlamentarismu nemá obdobu. Jsme na prahu projektu, kdy legitimní vítěz voleb a prezident republiky říkají: my počítáme s vládou bez důvěry víceméně po libovolně dlouhou dobu. Je to upřímně řečeno naprosté popření ústavních zvyklostí a domnívám se, že i smyslu Ústavy. A nabízím tady srovnání se Spolkovou republikou Německo. Paní kancléřka Merkelová po dvou měsících usilovných, nikoliv předstíraných jednání, ale skutečně usilovných a faktických jednání došla k neúspěchu. To znamená, nepodařilo se jí sestavit většinu. A představte si, že nejde za panem prezidentem Steinmeierem a neřekne mu pane prezidente, on se mnou nikdo tu většinu nechce vytvořit, ať už na vládu koaliční, či na podporu menšinové vlády, tak mě nechte vládnout bez důvěry, protože já jsem vítězkou voleb. Jednak ji to ani nenapadne, protože je to demokratka, jednak ví, že i kdyby ji to napadlo, tak by ji s takovým nápadem pan prezident Steinmeier vyhodil. Nemohou jinak, protože mají ve Spolkové republice Německo demokratickou ústavu. To znamená, oni říkají: No a co? Tak prostě tady bude vládnout vláda bez důvěry. Několik měsíců, možná několik let podle toho, jak to půjde. Tenhle přístup někteří politologové i ústavní právníci nazývají ústavním pučem. Já nechci být tak ostrý, ale chci v každém případě říct, že když tenhle postup připustíme, tak budeme absolutně rezignovat na jednu z hlavních ústavních rolí Poslanecké sněmovny, a sice na kontrolní roli Sněmovny, které se vláda České republiky zodpovídá. My se sice můžeme scházet, můžeme se usnášet, ale to je tak asi všechno. Protože to, na čem stojí a padá vztah Poslanecké sněmovny a vlády, je neustálá hrozba, že pokud se vláda bude chovat tak, jak se nám nebude líbit, tak jí vyslovíme nedůvěru. Vyslovovat nedůvěru vládě, která tu důvěru nemá a příliš na ni ani neaspiruje, prostě nejde. Takže nebudeme tou Ústavou určeným kontrolním orgánem vlády, ale budeme jenom dobře placenou stafáží nekontrolovatelné moci. Dovolte, abych ho citoval. Teď tedy nadejde ono zásadní hlasování, říká pan předseda Michálek, kde uvidíme, které politické strany tvoří ten blok, které strany té vládnoucí koalice si dosadí toho svého předsedu mandátového a imunitního výboru.
Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Návrh je pět.
My jako SPD říkáme, že jsme proti navyšování placených funkcí v Poslanecké sněmovně.
S přednostním právem pan předseda Bartošek.
Očekával jsem stejný postup jako pan předseda Stanjura.
Já vám děkuji. Takže v tom prvním případě by usnesení znělo: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na čtyři." Víme, o čem hlasujeme? Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tím mohu uzavřít tento bod. Poprosím pana předsedu volební komise, poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. My v tuto chvíli nemáme naplněné lhůty, nebyly tedy zatím podány nominace. Velké poděkování kolegům z volební komise. Volební komise se sejde dnes v 19 hodin a ty návrhy projedná. V tuto chvíli víc nemůžeme udělat a já vás, pane předsedající, z tohoto důvodu prosím o přerušení tohoto bodu do doby naplnění zákonných lhůt.
Ověřovatelé samozřejmě mohou ověřovat celou schůzi i zpětně, takže po konzultaci s legislativou navrhuji, abychom tímto bodem skončili.
Já tedy prosím volební komisi v 19 hodin do místnosti číslo 23. Děkuji.
Děkuji vám a přeji vám příjemný zbytek večera.
Uvedu jen příklad. Při jednání na hospodářském výboru pan ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury prohlásil, že za to může nedostatečná možnost takové odborníky najmout a zaplatit. Dokonce se v materiálu píše, že v případě, že by byl problém s najmutím kvalifikovaných pracovníků, budou potřebné kapacity zajištěny externě. Naším návrhem je doprovodné usnesení k návrhu rozpočtu, které představím v podrobné rozpravě, a to doporučení vládě se bude týkat toho, aby zajistila dostatečné personální kapacity na plnohodnotnou kontrolu projektové dokumentace i samotných staveb.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Děkuji, pan ministr bude reagovat.
Smát se tomu může, kdo chce, ale fakta jsou docela jiná. A velmi stručně. Restart, proč tam není 500 milionů. No těch 500 milionů tam není proto, protože v restartu je napsáno, že všechny ty peníze platí za předpokladu, že budou pokryty ve státním rozpočtu. A tam bohužel nebyly, takže jsme je tam nemohli dát a nebyly tam ani alokovány ze strany Ministerstva financí. To je první věc. Ano, díky tomu, že nás tam ÚOHS zabrzdil, tak jsme nebyli schopni pokračovat. Co se týče ale toho rozpočtu, samozřejmě tady není otázka boje. Jsem přesvědčen, že na všechny akce, které máme nachystané, a budou nachystané peníze, budou, zahájí se a stavět budeme. Ještě bych k tomu poslednímu vystoupení kolegy od Pirátů rád dodal jednu věc. Ono je hezké vzít nějaké programové prohlášení a říct, co má vláda zajistit, ale myslím si, že tady je jeden zásadní problém. Kroutit hlavou, že si to máme zařídit a že to je náš problém - no máte pravdu, je to náš problém a řešíme to, ale říct, že se to má z roku na rok zlepšit, tak se na mě nezlobte, to bych docela rád viděl, jak byste to řešili.
Ještě přečtu omluvu.
Dále, pokud si to všechno dobře pamatuji, tak jsem byla dotazována na fiskální pakt.
Nyní bychom mohli hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem je Tento materiál uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Rozpočet a střednědobý výhled je sestaven v souladu se zákonem o Státním fondu dopravní infrastruktury a vychází z finančních rámců stanovených vládou České republiky. Rozpočet je připraven jako vybilancovaný se zapojením nároků a nepočítá s přijetím úvěrů na financování dopravní infrastruktury. Současně vláda souhlasila s uzavíráním smluv na realizaci akcí dopravní infrastruktury, které jsou obsaženy v upraveném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, ale jejichž souhrnné potřeby přesahují limit návrhu rozpočtu na dopravní infrastrukturu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 202 do 31. prosince roku 2017, a to do částky 2 miliard korun. Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je stejně jako v předchozích letech nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky: na mandatorní výdaje, zejména na opravy, údržbu a správu sítě; na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; na zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů; Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury byl projednán v hospodářském výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně jeho schválení. Výbor rovněž přijal doplňující usnesení s žádostí a doporučení pro vládu České republiky, aby podle vývoje státního rozpočtu rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury navýšila. Děkuji za pozornost a žádám o schválení tohoto materiálu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dobrý večer v tuto časnou hodinu. Hlavní usnesení hospodářského výboru má číslo 14 a je ve standardním znění.
Ekonomický růst by měl být tažen hlavně domácí poptávkou. Příspěvek zahraničního obchodu k ekonomickému růstu by se měl udržet na mírně kladných hodnotách. Poněkud rychlejší nárůst hladiny spotřebitelských cen by se měl postupně zklidňovat a průměrná míra inflace by se měla vrátit k inflačnímu cíli České národní banky ve výši 2 % mírně pod jeho úroveň. Nezaměstnanost. Nynější rekordně nízká míra nezaměstnanosti a očekávaný demografický vývoj naznačují, že prostor pro další pokles nezaměstnanosti a růst zaměstnanosti je již velmi omezený. Hrozí, že nedostatek pracovních sil zejména v některých regionech či profesích by se mohl stát výraznou bariérou pro další ekonomický rozvoj. Tomu by měl zabránit zejména dynamický růst investic, které by zvýšily produktivitu práce. Nárůst mezd a platů, které jsou nejdůležitější ekonomickou základnou pro příjmovou stranu státního rozpočtu, by se měl pohybovat v blízkosti dynamiky nominálního hrubého domácího produktu. Co se týče vnějších ekonomických vztahů, česká ekonomika by se v horizontu výhledu měla pohybovat v blízkosti rovnovážné pozice. Běžný účet by se měl i nadále udržovat v mírném přebytku, což by mělo působit ve směru dalšího zlepšování čisté mezinárodní investiční pozice české ekonomiky. Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu. Dovolte, abych se ještě zmínila závěrem o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
To nejsou dvě nebo čtyři, které se v rámci roku dají někde najít. Nejsme na to vůbec připraveni. Nemyslím jenom pan ministr dopravy nebo jedna politická stran či jedno politické hnutí. Nejsme na to připraveni. Jaký je vůbec prostor pro nové akce v příštím roce? To řeší úplně jiný problém. Byl jsem na té prezentaci, tam bylo aspoň 500 milionů na ty tři kraje. Je to usnesení vlády? Já tomu tedy vůbec nerozumím. Jak je to možné? Řekněte nám to. My ten boj povedeme s vámi a možná ty, kteří vám brání, přesvědčíme, že je to užitečné. Máme tam mandatorní výdaje, máme nasmlouvané zakázky a stavby z předchozích let. Kolik tam zůstává na ty nové, na ty stovky kilometrů nových dálnic? Já vím, že to všichni máme napsané v tom materiálu. Porovnejte to s výsledky investic v roce 2017 a s plánem na 2018 v úplně jiné ekonomické situaci České republiky, v úplné jiné ekonomické kondici.
Takže když dovolíte, nejdřív vás s nimi seznámím a pak navrhnu proceduru hlasování. Poslanecká sněmovna: Pak máme ještě pod písmenem B z rozpravy ve druhém čtení návrh pana poslance Jakuba Michálka, a to: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby do konce června 2018 zajistila zprůhlednění výdajů státu prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu státu, kde bude průběžně zveřejněn v otevřeném formátu jak rozpočet státu na rok 2018, tak jeho plnění až na úroveň konkrétních výdajů, a to po vyloučení těch údajů, kde zákon zveřejnění neumožňuje.
Ano, děkuji za tento návrh. Je proti němu nějaká námitka? Pokud ne, budeme se držet toho, jak to navrhla paní zpravodajka. Hlasování pořadové číslo 125, přihlášeno 198 poslanců, pro 192, proti žádný. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 126, přihlášeno 198 poslanců, pro 190, proti žádný. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 128, přihlášeno 198 poslanců, pro 174, proti žádný. Prosím ministryni financí Alenu Schillerovou, aby návrh odůvodnila. Paní ministryně, máte slovo.
Výhled poskytuje přehled o klíčových aspektech budoucího vývoje ve fiskální oblasti. Základní údaje předloženého návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 jsou předkládány v této podobě: Ten konstatuje, že česká ekonomika je a bude i v roce 2018 ve výborné kondici.
To jste ale nepodpořili v minulém volebním období. Takže až přijdete vy nebo my s návrhem, abychom ve vybraných profesích na vybraných místech mohli uplatnit smluvní platy, tak my budeme určitě pro. Já jsem tam byl šest měsíců a vy přes tři roky. Takže smluvní platy, to je řešení. Vzpomeňte si, 76 je jistých, pane ministře, to bylo v září.
Tabulkový plat není jedinou možností, jak může stát nebo státní fond najmout odborníka. Kde se chce, tak tam stát může uzavřít smlouvu s nějakým odborníkem, který dodá nějakou službu. Obecně přijde mi hodně nešťastné, že... Takhle.
Ještě se někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím. Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Ano, pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Ještě se zeptám pana zpravodaje, zda nemáme hlasovat o doprovodném usnesení. Nebyl to návrh, dobře. Dalším bodem je Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje převážně o poskytování podpor formou nízkoúročených úvěrů, a to na výstavbu nájemních bytů, na opravy a modernizaci bytových domů včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelní pohromou, na podporu bydlení mladých a na dofinancování regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Postupně vyplácené dotace plynoucí ze smluv uzavřených do roku 2010 jsou plně pokryty z prostředků rezervovaných za tímto účelem v aktivech fondu. A protože to budou vlastně navrácené úrokové sazby a úroky, tak tuto částku nenárokujeme ze státního rozpočtu. Návrh rozpočtu plně respektuje zachování potřeb rezerv stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv, který podle zákona o Státním fondu nesmí klesnout pod 6 mld. korun. Návrh rozpočtu schválila vláda České republiky a zároveň 6 prosince 2017 podpořil a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si tímto požádat, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení schválila.
Děkuji, paní ministryně.
Opět poprosím, aby tento materiál uvedl ministr zemědělství Jiří Milek.
Takže ještě jednou. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržení osídlení a kulturní krajiny a rozvoji mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy byly analyzovány a shledány efektivními. Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Spektrum ostatních dotačních programů zůstává stejně jako v roce 2017, dochází pouze ke dvěma změnám. Dále se ukázalo jako nezbytné doplnit nový dotační program podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče. Jde o řešení, které do doby připravované novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání pomůže řešit stávající problémy při péči o týraná zvířata bez zásadních dopadů na rozpočty obcí, a tím i jejich ochotu podílet se na této péči. Dále je uvedena forma dotace se zdůvodněním podpory. Prostředky určené na dotační programy jsou v návrhu rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2018 proti minulému roku výrazně sníženy. Alokace programů jsou v návrhu oproti skutečným potřebám programů výrazně kráceny. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 14. prosince tohoto roku na své třetí schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 11 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.
Promiňte, pane ministře, já vás poprosím jenom o klid.
Teď nevím -
Vážené poslankyně a poslanci, já vás prosím o klid.
Dále vyzval ministra zemědělství, aby v průběhu roku 2018 hledal v kapitole 329 Ministerstva zemědělství další možné úspory na posílení subkapitoly národních dotačních programů do zemědělství, a doporučil ministru zemědělství v průběhu roku 2018 přednostně navýšit finanční prostředky vyjmenovaných dotačních programů.